Budu tedy reagovat na konkrétní připomínky. Čili prováděly se i v době, kdy pan předseda byl ministrem. Takže existuje tento materiál, který samozřejmě s řádnými daty je uveden v elektronické spisové službě, je to plán veřejnosprávních kontrol odboru 17, kontrola. A ten není pořízen teď pro tuto schůzi. Vždy se v tomto plánu ponechává určitý prostor pro kontroly ad hoc, které mohou z nějakých zásadních důvodů vyplynout. To je v jejich gesci, oni ho vyhodnotili, vyhodnotili ho z pohledu analýzy rizik a tu kontrolu zahájili. Kontrolu provádějí na základě takovéhoto manuálu. Ten existuje na Ministerstvu financí. Je to manuál kontroly hospodaření, příručka, a tím se striktně tito zaměstnanci řídí, samozřejmě v souladu se zákonem. Ale já jsem velmi pokorný člověk a jsem ochotna se poučit z jakýchkoliv zkušeností kohokoliv, mně je jedno bez ohledu na jeho politické zařazení. Takže jsem se zajímala, jak to bylo dříve. To mě logicky zajímalo. Jestli to třeba nelze dělat lépe. Jestli to není možné dělat lépe. V elektronické spisové službě žádné materiály nejsou. Není tam žádný plán. Je to prostě jakýsi papír, který nikdo neschválil. Čili žádná konkrétní stopa tam není. Takže já skutečně nevím, jak lépe obhájit tu nestrannost. Toto jsou důvody, proč ta kontrola probíhá. Konkrétní. Proč ta kontrola na základě podnětů zařazena byla, samozřejmě teď v minulosti, proč zařazena nebyla. Tím vás nechci unavovat. Jsem schopna kdykoliv doložit a kdykoliv dodat. Co se týče vůbec, i na Ministerstvu financí po mém jmenování proběhly určité organizační změny. Tam bylo osm sekcí a v současné chvíli je tam sekcí šest, což je číslo, které tradičně Ministerstvo financí mělo k dispozici. Anebo takto to bylo v organizační struktuře. Byla jsem dva roky náměstkyní ministra financí, měla jsem dostatek času, abych se seznámila se strukturou Ministerstva financí, a udělala jsem to absolutně s ohledem na to - po diskusi se státním tajemníkem samozřejmě v souladu se zákonem o státní službě -, co považuji za potřeby Ministerstva financí za nejrozumnější a nejefektivnější po těch zkušenostech, které jsem měla. Pro zajímavost, já například mám v organizační struktuře dvě pozice politických náměstků. Čili byl tam za všech předcházejících ministrů a zůstává tam dál, protože si ho nesmírně vážím. Stejně tak jsem nedávno zcela náhodně zjistila, aniž bych to zjišťovala, spíš ta informace se ke mně donesla, že jedna z odborných náměstkyň je členkou ČSSD. Já to nezjišťuji. Skutečně jsem uvítala jeho interpretaci zákona o státní službě. Tak to přesně je. Státní úředníci jsou chráněni. Jejich odvolání je možné jenom za striktně stanovených podmínek.
Vaše vláda nedostala důvěru, proto jste je dělat neměli. A udělejte si je, až tu důvěru dostanete díky hlasům, jak to vypadá, radikální levice a extremistů.
Děkuji panu předsedovi Bělobrádkovi.
On jako předseda vlády má umět tyto problémy řešit, a to podle práva. Měl by si poslechnout naprosto všechny, kteří mají zájem k této věci promluvit, tím spíše, že jde o vládu menšinovou, bez důvěry a v demisi. Mladí sociální demokraté již podali podnět k Úřadu na ochranu osobních údajů. Moc o to prosím. Sociální demokracie byla také ta, pod jejímž vedením prosadila minulá koalice služební zákon. Právě tyto principy byly tehdy bohužel torpédovány, pokud si dobře vzpomínám, ODS a TOP 09 před tou finální verzí služebního zákona. To je zakázáno. K depolitizaci a profesionalizaci státní služby díky sociální demokracii tedy zákonem došlo. Jinak na lepší zaměstnance ve státní službě nedosáhneme. Tehdy v tom byla sociální demokracie opravdu bohužel sama. To by již nebyl kámen na kameni. Jsme připraveni předložit vlastní novelu státní služby, abychom zabránili účelovým změnám, systematizaci služebních míst a změn na základě politického trička. Pan premiér tady mnohokrát zmínil Topolánkovu vládu. Koneckonců jsme byli politickými oponenty. Ale já si myslím, že první Topolánkova vláda právě není a nemůže být příkladem pro vládu Andreje Babiše. Topolánkovo období je přece podle pana premiéra éra kmotrů, éra korupce a klientelismu. Na závěr jenom takovou drobnou připomínku. Kvůli mně nebylo otevřeno jedno jediné ať už služební, nebo standardní zaměstnanecké místo. Tudíž bych pana premiéra poprosil o vysvětlení, jak to myslel.
Spojme si dvě vystoupení reprezentantů hnutí ANO. Pan premiér v demisi říká: My nejsme jako ty strany, my jsme si tam ty náměstky na ta ministerstva neposlali, na rozdíl od vás, kteří tam ty svoje kádry posíláte. Ale to jsou výsledky vaší vlády, paní ministryně. Vy jste vládli čtyři roky. Měli jste tam náměstky, nebo ne? Vy jste vládli čtyři roky. Tak proč nám tady říkáte, co jste našla na stole? A to by bylo křiku, kdyby Sobotkova vláda v demisi, respektive ministr ČSSD v Sobotkově vládě v demisi provedl nějaký personální krok, už nemají důvěru. To je pravda. Protože opravdu já mám pocit, že se v té debatě úplně míjíme. Ale úplně. Já vám garantuji, že kdyby vaše vláda v lednu získala důvěru, tak možná kritizujeme některé vaše kroky, možná je to na interpelaci, možná na osobní jednání, ale měli byste legitimitu ty kroky dělat. A to je ten základní střet, to základní nepochopení úlohy Parlamentu. No a my říkáme, že to je základ naší Ústavy, aby vláda měla důvěru. Tak souhlasím s tím, že je třeba se snažit především o tu důvěru. Pan premiér začal, to mi nedá, psali mi známí latiníci, není to z mé hlavy, že se mýlíte, že slovo demise nemá s francouzštinou nic společného. Je to z latiny demissio - opuštěni. Teď k tomu srovnání. Já si myslím, že každé historické srovnání trochu kulhá a trochu sedí. Pan premiér v demisi použil dvě vlády bez důvěry, které nám tady vládly, vládu Jiřího Rusnoka a první vládu Mirka Topolánka. Tam je začátek úpadku role Poslanecké sněmovny v našem politickém systému, protože z krátkodobých politických cílů se to levici hodilo. Vládla pravice, levice se legitimně snaží vystřídat pravici. Kritizuje, navrhuje odvolání vlády, navrhuje schůze o vyslovení nedůvěry. To je naprosto v pořádku. Bylo to ovšem ne na začátku volebního období, ale v druhé polovině, bylo to v okamžiku, kdy předchozí premiér podal demisi, tudíž podala demisi celá vláda, a bylo to v okamžiku, kdy byly poměrně vyhrocené ideové střety mezi pravicí a levicí. Já říkám, tam byl začátek problémů, tam byl začátek kreativního výkladu Ústavy. Takové: když podá premiér demisi, padá vláda, nepadá vláda, můžu vyměnit jen toho premiéra, ostatní zůstávají, není potřeba sto jedna. Tak si to připomeňme. Rozpustila se a byly předčasné volby. Takže to, že pak vládla několik měsíců, je sice realita, ale nemohla přijít jiná vláda si požádat o důvěru Poslanecké sněmovny, když Poslanecká sněmovna neexistovala. A po volbách jste už vy, pane premiére v demisi, skládal novou vládu. Nikdy nevíte, pokud se nepodrobíte tomu hlasování, tak nemůžete říkat, že jistě byste získali důvěru. Říkám pravděpodobně. A tato vláda dělala rozsáhlé personální kroky, které jsme kritizovali mnohem silněji, než zatím kritizujeme personální kroky Babišovy vlády. Když si najdete naše silná vyjádření k personálním opatřením Rusnokovy vlády, tak zjistíte, že byla mnohem silnější než naše vyjádření v těchto dnech, týdnech a měsících. Dokonce už byly vypsány předčasné volby, takže se čekalo na novou politickou reprezentaci. Přesto dělali rozsáhlé personální změny a kritizovali jsme to. Postupovali jsme úplně stejně. Není to vůbec produktivní. Na ty základní rozdíly poukázal pan předseda Fiala. Ale přece jenom pár faktů pro připomenutí té situace. V té době, pro připomenutí, skončily volby patem. Probíhala vážná politická jednání o sestavení vlády s většinovou podporou. Určitě se shodneme, že to byla velmi ostrá, poměrně konfrontační kampaň. Oba dva tito předsedové, kteří už v politice nejsou, shodou okolností nejsou ani členy svých tehdejších politických strany, přesto vedli vážná politická jednání o sestavení velké koalice, programová, personální. Ano, k dohodě nedošlo. To je realita. Takže pokud budete chtít využít a argumentovat první vládou Mirka Topolánka, tak to máte ještě čas, tak jsem vám to hezky spočítal. Tak 15. dubna bude jmenována vláda a 25. dubna vláda získá důvěru. Je teprve 9. března, máte ještě šanci to stihnout.
Já jsem přesvědčen, možná mě opravíte, že vláda nepřijímá zákony, že zákony přijímá Parlament. A ukázalo se to konečně i v tom jednání, které bylo ve středu, kdy z hnutí SPD jsme slyšeli, že se tady připravuje vláda nejenom za podpory komunistů, ale i SPD. Jsem přesvědčen, že politické čistky, které probíhají, a musím... Tak se podívejme na Ministerstvo zemědělství. Takže neříkejte tady něco jenom o politických náměstcích. To je v pořádku. Navíc pokud se nepletu, tak na Ministerstvu zemědělství stále politický náměstek je, ale tento odborník, který ušetřil stovky milionů, byl vyhozen. Ano, postupujete podle zákona, možná, protože tam skutečně se budou někteří zřejmě soudit. Stejně tak si myslím, že kritiku si zasloužilo i za naší vlády to, co se dělo třeba na Ministerstvu zdravotnictví, protože systemizace se zneužívá k tomu, aby byli vyhozeni ti, kteří buď mají osobní spory, nebo mají kontakt s nějakou politickou stranou. A protože jsou z nějaké politické strany, tak se vyhodí, přestože jsou z praxe, že jsou odborníci a že šli vlastně do státní správy dělat z altruismu. Jsem přesvědčen, že sekretariáty, které jste, pane premiére, zrušil na Úřadu vlády, že to je zcela legitimní. Je to naprosto v pořádku a nelze proti tomu nic říct. Ale pokud jsou v podstatě odstraněni odborní náměstci na ministerstvech, která jsou ve vaší vládě, tak je to něco zcela jiného. Jsem přesvědčen, že vaše otázka, že nevíte, proč je tato schůze svolána, má dvě vysvětlení. Jsem také přesvědčen, že odvolání pana Kučery nebo odvolání šéfa České pošty je zcela v rukou vlády. Ale tohle by neměla dělat vláda, která v této Poslanecké sněmovně kromě poslanců vaší strany nedostala žádný jiný hlas v hlasování o důvěře. Mohlo to počkat a mohli jste ty kroky udělat dále. A to je ten důvod. A je přece evidentní, že v okamžiku, kdy v České republice máme vládu, která byla, jak už tady správně zaznělo, především proto, že prezident republiky nechtěl, aby pokračoval premiér Sobotka. To byl také důvod, proč na rozdíl od Německa ta vláda dál nevládne a není tím vytvořen vlastně ani tlak na to, aby tady vznikla vláda, která bude mít důvěru Poslanecké sněmovny, no tak si to řekněme, jak to je. A stejně tak si řekněme, že Sobotkova vláda, která byla v demisi, také nedělala žádné zásadní rozhodnutí. Přece předčasné volby byly kvůli tomu, že tady byla Rusnokova vláda, která neměla důvěru Poslanecké sněmovny. To byl důvod k tomu, aby se rozpustila Sněmovna. Stejně tak jsem přesvědčen, že pro nás pro všechny je velmi důležité, abychom si připomínali fakta, a já hovořím o faktech. Jak jste mluvil o projektu GE na koaličních radách, na vládě. Říkáte, že je to úspěch. Jsem přesvědčen, že Česká republika by měla zachovávat, a i ústavní činitelé, bohužel toho nejsme svědky vždycky, i nepsaná pravidla. Neřekl bych tomu úplně, že to je zvykové právo, ale nějaká pravidla. V Ústavě ani v zákonech není napsáno všechno, že se nechodí na záchod na veřejných místech, v divadle třeba, v sále, že se nesmrká do rukávu, že se někoho nemusím opravdu dotknout nějakým způsobem, který není trestním činem nebo přestupkem.
V těchto dnech v argumentační nouzi říká: dělám to stejně jako Mirek Topolánek a Ivan Langer, tak co pořád máte vy z ODS? Za druhé, inspekce Ministerstva vnitra nebyla žádným bezpečnostním sborem, natož nezávislým, jako je dneska. Důvodem bylo, že tato inspekce nadužívala odposlechy telekomunikačního provozu, neboli zneužívala odposlechy. Vy to jméno, pane premiére, bezesporu znáte. Tak když už používáme příklady z minulosti, tak si také řekněme, kdo to je. Ten člověk, který ten dopis napsal - a to se určitě shodneme, pane premiére - nebyl žádný člověk ODS. Ten byl ve funkci předtím a my jsme přišli do té vlády po osmi letech v opozici a taky ten pan plukovník ještě roky v té funkci vydržel za dalších vlád. Úplně přesně nevím, jak dlouho v té funkci byl. My se bavíme o tom, že vláda bez důvěry má být velmi zdrženlivá. A druhý krok, který by mohl mít také obecnou platnost pro každou vládu bez důvěry: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu bez důvěry, aby do Poslanecké sněmovny nepředkládala novelu služebního zákona." Je to v zásadě stejné. Vládne premiér Sobotka. Já si myslím, že ano. Můžu se plést. Žádný střet mezi opozicí a koalicí tam nevidím. To si nechme na konkrétní programové střety u jednotlivých návrhů zákonů.
Teď bych jenom krátce zrekapituloval, kdo je tady přihlášen. Je tady sedm zájemců o vystoupení. Je to pan ministr Hüner. Toho požádám o vystoupení. Takže tu omluvu rušíme. Takže chápu. A poprosím pana ministra Hünera o vystoupení.
Děkuji za slovo. Následně bych s touto záležitostí spojil ještě věci, které s tím úzce souvisí. Řekl bych, že služební zákon skrývá spoustu úskalí, která se snažíme v současné době i na půdě vlády řešit. Co mu chybělo, byly manažerské zkušenosti.
Takže navrhuji vám osobní smír tady veřejně a budu se snažit ho co nejvíce dodržovat. Protože myslím, že osobní útoky do politiky nepatří. Pojďme se bavit skutečně věcně, pojďme se bavit o tom, co tahle republika potřebuje. My potřebujeme těch zákonů méně! My těch zákonů máme tolik, že už se v nich nevyznají ani právníci! A to, že chrlíte jeden zákon za druhým, taky s těmi tisíci, nebo desetitisíci zaměstnanci jako ministr financí. Nebuďte směšný. A na tom jsme připraveni skutečně spolupracovat i z opozice.
Děkuji. Já jsem jejich křestní jména zaměnil. Dalším přihlášeným s přednostním právem je pan předseda vlády Babiš. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
A kdo to dneska začal? Kdo řekl, že jsem nekompetentní? Vy jste to řekl jako první. Vy jste řekl, že jsem nekompetentní -
Já se omlouvám, pane premiére. Pane předsedo, můžete pokračovat.
Takže vy jste řekl, že jsem nekompetentní. Nemám žádnou nevraživost, necítím nic, já jsem v pohodě. A víte, proč jsem nedostudoval? Ano, studoval jsem rok. Tak nebuďme osobní. A vy jste začal, já jsem reagoval a pro mě to skončilo. A určitě se budu snažit tomu vyvarovat. Mě pan Mitrofanov baví. Ta jeho nenávist vůči mně. Já nemám žádný problém s novináři. A já umím i odpouštět, jsem nad věcí. Představte si, že v neděli jdu k tomu Moravcovi. I v té debatě závěrečné jsem dostal čočku. Nemám žádný problém. Protože ten fiskální pakt, co to je? Vždyť to není nic. Já to přednáším na té Evropské radě, když jsme tam seděli. Tak jsem řekl těm předsedům vlád a prezidentům.